Slyším smích. Tady je to o to horší, že zde se bavíme o svobodě médií, jednomu ze základních pilířů demokracie. Protože to, k čemu směřujete, je dosazení lidí, kteří budou plnit politické zadání hnutí ANO.
Děkuji. S další faktickou poznámkou, pan poslanec Václav Klaus. Následuje faktická poznámka pana předsedy Vojtěcha Filipa a potom pana poslance Plzáka.
Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, tak já tedy nevím, jestli dobře čtu nebo nečtu Ústavu. Já to tedy opravdu nechápu. Kde jsme se to ocitli? Jaký chcete politický systém? Co jsou to za řeči? Proč by politické strany neměly mít právo určovat, kdo bude, jestli jim občané vyhoví, tak je to jejich věc. A ty politické strany, politická hnutí jsou součástí našeho politického režimu a takhle je to založeno.
Prosím, máte slovo.
Naposledy dnes, slibuji. Ale musel jsem zareagovat na pana kolegu Bartoška. Jak vy víte, jak já budu volit? Jak vy můžete říct, že já budu stranný? Já třeba budu nestranný. Tak prosím vás neříkejte, neobviňujte nás z nějaké volby ve prospěch někoho.
Prosím, máte slovo.
Tak já myslím, že když zazní lež na mikrofon, je třeba reagovat. Pan Václav Klaus mladší tady momentálně není. Takže to, co říkal, není pravda. Je pravda - Smějí se poslanci ANO, kterým nevadí například tento text: "Nevolte toho kandidáta, protože na něj má vliv jistá mladá dáma, s kterou má vztah člen naší vlády." To vám nevadí! To vám přijde normální! A ještě se tomu smějete jak děti. Dobře vám tak. Já jsem ten mail nepsal. Psal to předseda volebního výboru. Ani se nestydí. To jsou ty komunistické metody. Kdyby napsal: tento kandidát není profesionál, nemá dostatečné vzdělání, nemá dostatečné zkušenosti - to dělá každý klub podle mě. To nebyli žádní hackeři. To byl někdo z adresátů toho mailu, který to vynesl. Abych se vrátil k tomu, co jsem říkal. To je ten problém. Tak to neschovávejte za nic jiného. Já jsem nemluvil o tom, jak kdo bude volit.
Pan předseda Kalousek, potom pan předseda Michálek - faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
Já si myslím, že v té argumentaci je potřeba opravdu jasně oddělit dvě věci. To znamená, to samotný, že si politická strana dělá přehledy, jako si je děláte vy, ODS, my, nebo kdokoliv jiný, to je samozřejmě naprosto v pořádku. Myslím si, že je i v pořádku, že tam je historie toho člověka, jaké má názory, aby bylo možné posoudit, jestli bude zárukou třeba politické neutrality, tak jak by se to slušelo u Rady České televize. Co ovšem není v pořádku, je, pokud se hodnotí, jestli ten člověk bude prosazovat zájmy konkrétní politické strany, konkrétně v tomto případě zájmy ANO. Rada České televize není zákonem určena k prosazování zájmů ANO. Vy tady máte v té citaci - s ohledem na ekonomické zájmy a okruh nejbližších přátel a spolupracovníků tohoto kandidáta se dá vyloučit, že by mohl zastupovat zájmy ANO. A v návaznosti na toto je zařazen mezi nedoporučené kandidáty do Rady České televize.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, v souladu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny se nyní budeme věnovat volebním bodům tak, jak jsme je napevno zařadili na 12. hodinu. Nejprve se budeme věnovat bodu číslo Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o klid, abychom se mohli zabývat volebními body tak, jak jsme si je zařadili do programu. Otevřel jsem bod číslo 187 a prosím předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby nám tento bod uvedl.
Dobré poledne, kolegyně, kolegové. Jak bylo avizováno a domluveno, zahajujeme volební body. A teď tedy první volební bod, Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. My jsme na volební komisi měli vyhlášenu standardně lhůtu do 3. března 12 hodin. Na základě vašich návrhů volební komise přijala usnesení číslo 153 ze 3. března a v něm jsou obsaženy rezignace Evy Fialové z hnutí ANO z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a Rostislava Vyzuly z hnutí ANO z výboru pro sociální politiku. Dále kolegové navrhují rezignaci z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pana poslance Antonína Staňka a proti tomu je navržena nominace do výboru pro obranu Antonín Staněk za sociální demokracii a do výboru pro bezpečnost Jan Birke za sociální demokracii.
Já vás přeruším, pane předsedo. Já vás přestávám slyšet.
I já prosím o pozornost, protože to hlasování bude trošičku odlišné od standardních.
Nebudeme pokračovat v jednání Poslanecké sněmovny, pokud nebudeme slyšet, co říká předseda volební komise. Prosím vás, abychom tímto bodem prošli poměrně rychle a měli informace všichni o tom, jak hlasujeme. A proč tak hlasujeme. Děkuji vám.
Týká se to dnes již nezařazeného pana poslance Jaroslava Foldyny. Následně druhé hlasování o rezignacích tak, jak je navrhly poslanecké kluby, já to vždy před hlasováním ještě rychle zrekapituluji, a třetí hlasování o nových nominacích.
V tuto chvíli otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. Žádost o odhlášení - všechny jsem vás odhlásil. A ještě vás, pane předsedo, pro pořádek požádám, abyste vždy řekl, o čem hlasujeme.
První hlasování je o návrhu na odvolání a je to odvolání pana poslance Jaroslava Foldyny z výboru pro obranu, výboru pro bezpečnost a ze stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu Úřadu pro zahraniční styky a informace.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Další hlasování.
Děkuji. Za prvé Eva Fialová z výboru pro sociální politiku a Ondřej Babka - omlouvám se, teď jsem se podíval na špatné místo.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 100, přihlášeno 163 poslanců, pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.
A třetí hlasování o navržených nominacích. Eva Fialová do výboru pro sociální politiku, Ondřej Babka do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Antonín Staněk do výboru pro obranu a Jan Birke do výboru pro bezpečnost.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 101, přihlášeno 164 poslanců, pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat. Odhlasovali jsme vše, co jsme u tohoto bodu odhlasovat měli, a já končím jeho projednávání.
Je to podle zákona trojnásobek počtu neobsazených míst. Toto svoje usnesení volební výbor postoupil volební komisi. Ta shledala, že vše je v pořádku, kandidáti splňují náležitosti a mají potřebné doklady, které vyžaduje zákon.
A prosím tedy, abychom to ani v případě této důležité volby nedělali. A tady v tomto směru se připojuji také k té výzvě, která tady už zazněla z vícero úst. Prosím pana poslance Berkovce, pana předsedu výboru, aby se vzdal této funkce, a také žádám prostřednictvím předsedajícího zástupce hnutí ANO, aby nám jasně řekli své stanovisko. A ještě k tomu dodávám, aby to nebylo až na závěr, abychom na to už nemohli reagovat. To si myslím, že není fér, pane Faltýnku.
Děkuji. Máte slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající, já bych chtěl reagovat, respektive vystoupit se dvěma body k tomuto jednání. Takže to zaznělo jako podmínka. To je první část, kterou jsem chtěl říct. Tam se nabízí to přirovnání k hroší kůži. Ale budiž. Pojďme tedy tou cestou. A mě vadí, že při každém hlasování, kde my někoho volíme, se tady věší bulíky na nos občanů. Veřejnou volbu. - No ony jsou volby veřejné, ale vždy tady vystoupí pan předseda Kolovratník a dá návrh pro tu volbu tajnou. Pak se jde hlasovat a pak se tady hraje ten betl, jestli náhodou někdo v té opozici nezklamal, jestli to naházeli ti nebo oni, jestli to podpořil ten člověk. Chtěl to i premiér, já jsem rád, že v některých věcech najdeme shodu a můžeme panu premiérovi vyhovět.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Dobrý den. A to - v Radě ČT Roman Bradáč nebude v žádném případě zastupovat zájmy P. Dvořáka. V Radě ČT nebude v žádném případě zastupovat zájmy Dvořáka paní inženýrka Hubková. V Radě ČT nebude v žádném případě zastupovat zájmy ředitele Dvořáka Marek Hladký. A tak bychom mohli pokračovat a pokračovat. Tedy v tom seznamu se nám kromě těch kádrovacích posudků jako vystřižených z bývalého režimu ještě říká přece úplně jasně jedna věc: hnutí ANO se snaží navolit Radu České televize tím způsobem, aby bylo odstřeleno současné vedení České televize. V této chvíli se hnutí ANO jasně vymezuje proti tomu, jak funguje vedení České televize po personální lince. To znamená, vy říkáte: budeme volit jen takové kandidáty a kandidátky, kteří se prostě vymezí tvrdě proti současnému řediteli. Vy už dopředu říkáte, jaký je váš postoj. Už dopředu odhalujete svoje politické kroky, a ty jsou prostě jasné: My chceme, aby skončil současný ředitel České televize. A ti lidé to musí říct dopředu, jasně se tak vyslovit předtím, než dostanou od hnutí ANO nějakou svoji důvěru. To je prostě ten váš kádrovací přístup. Takže kromě těch posudků, že někdo s někým žije a kamarádí se se zástupcem Milionů chvilek, a proto je pro nás nedůvěryhodný - já nevím, jestli vám z toho neběhá mráz po zádech, mně ano, vám asi ne, asi je to váš běžný pracovní postup, takhle mezi sebou v hnutí ANO pravděpodobně komunikujete. Ale vy už dopředu uvádíte: ten bude zastupovat zájmy ředitele, ten je nebude zastupovat, a toto je dokonce kandidát ředitele České televize, on si ho tam nějak prosadil. No, máte asi velmi dobrou špionážní síť, která ví, koho si přeje, nebo nepřeje současný pan ředitel. Máte opravdu nadstandardní informace, vaším prostřednictvím panu předsedovi Berkovcovi. Opravdu skvělé informace. Ale my všichni ostatní o někom nepíšeme, s kým žije, s kým se kamarádí, s kým se vídal. Já mám dojem, vaším prostřednictvím, pane předsedající, že vy, pane Berkovče, jste byl člověk, který byl za minulého režimu statečný, a to statečnější než mnozí tady v sále. A o to je mi opravdu podivnější, že se teď snižujete k takovým metodám. A ještě bych byl velmi rád, kdyby hnutí ANO přestalo uvažovat jen v té personální lince Dvořák ano, Dvořák ne. Jestli je toto základ vaší politiky, tak prostě vybočujete ze zákona, protože Rada České televize má kontrolovat řádné fungování České televize a nemá sloužit k tomu, aby odstřelila jejího ředitele.
Děkuji, pane předsedo. Faktickou poznámkou bude na vaše vystoupení reagovat pan poslanec Plzák.
Já se omlouvám. Něco jsem slíbil, ale na to se opravdu nedá nereagovat. Prosím vás, zájmem pane ředitele Dvořáka je, aby dostal co největší odměny. Tato rada mu je dala, přestože víme všichni, že hospodaření České televize je skrytě deficitní. My nechceme v radě, která mu to toleruje, lidi, kteří mu toto tolerovat budou. Jestli vy tam takové lidi chcete, dejte si je tam.
Pan předseda Rakušan s faktickou poznámkou.
Velmi krátce.
Ano, vysázet stromy je správně, ale já k tomu dodávám - tam, kde mají šanci na život. Naši předci vysázeli, dali nám jistý dar, že vysázeli ve špatné druhové skladbě monokultury na místech, kde dneska nemají šanci na život. A my se nemůžeme bavit jenom o tom, dneska už to není jenom debata, kolik dalších nových rybníků a vodních nádrží uděláme. Proto volám po debatě na téma odpar. On to tady částečně říkal pan kolega Martinů...
Já bych rád, aby kolega Bendl mohl v klidu dokončit svůj projev. Zatím poslední přihlášený v obecné rozpravě. Tak vás žádám, abyste v důstojném prostředí ho nechali jeho vystoupení dokončit. Pokud ještě diskutujete jiné téma, tak prosím v předsálí. Ještě chviličku počkejte.
Děkuji, pane předsedo. Pro mě je tohle důležité téma. Za chvilku budeme projednávat vládní návrh zákona týkající se pozemkových úprav. Protože ty chyby, které jsme v minulosti udělali - já je možná zopakuji, protože jsem je tady říkal při svém prvním vystoupení minulý týden, když jsme ten bod otevřeli, jako člověk, který navrhoval tento bod na jednání Poslanecké sněmovny, že jsme vyháněli vodu z krajiny opravdu velmi dlouhou dobu. Ono by se o tom dalo mluvit hodiny a hodiny. Sázeli jsme nevhodnou strukturu lesů. Mění tento přístup Ministerstvo zemědělství, je to tak správně. Nicméně znovu volám po tom, abychom zvažovali, kde ty lesy znovu vysázet, aby měly šanci na život jako takový. Nicméně pořád zůstává to - sázejme stromy tam, kde mají šanci na život, a dělejme to v pokoře. Děkuji vám za pozornost a omlouvám se, jestli jsem třeba některé zdržoval.
Nyní pan poslanec Martinů s faktickou poznámkou. A to je zatím poslední přihláška v obecné rozpravě.
Desetkrát tolik máme smrků za nějakých 250 let. A dále se už dneska ví, nebo mnozí to vědí, kteří to chtějí vědět, že korunami stromů včetně smrků nepropadne až 40 % celoročních srážek. A my se divíme, že máme krajinu bez vody?
Ptám se, kdo se ještě hlásí do obecné rozpravy. Nyní závěrečné slovo ministra zemědělství Miroslava Tomana. Máte slovo, pane ministře.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Sama za sebe chci říci, že ten výběr pro mě osobně byl složitý, protože z těch 86 to byly výjimečné, z velké části výjimečné osobnosti, které přicházely a byly navrženy z akademického světa, spoustu návrhů, nebo řadu návrhů, podala například Karlova univerzita, různé její fakulty, různé ctihodné ostatní instituce České republiky. Tím pádem to byl složitý výběr, protože když máte rozhodovat z 86, zúžit svůj výběr na 18, tak je to velmi obtížné. Chci říci, že od včerejška, kdy se objevil ten mail pana předsedy Berkovce, se mi někteří z těchto tehdy nominovaných lidí do rady ozvali. Nemluvím teď o Radě Českého rozhlasu, k tomu se ještě vrátím. Je to opravdu profesionálně zpracované kompro na jednotlivé osoby. Ne všem. Někteří tento materiál nedostali a diví se, co je v něm napsáno, a chodí se ptát a teď si to zjišťují. To se dočtete u každého jména. Připadá vám to normální? A já bych se chtěla zastavit u jednoho jména, jakkoli nechci zveřejňovat ta ostatní.
Omlouvám se, paní poslankyně. Dámy a pánové, prosím o klid. Děkuji. Prosím, pokračujte. Ještě jednou prosím o klid, aby mohla paní poslankyně dokončit svoje vystoupení.
Pokud bude, tak bude na té správné hromádce, říká Martin Schmarcz v rozhovoru, a pokud nebude pro odvolání Petra Dvořáka, bude na té špatné hromádce. Martin Schmarcz o tom mluví.